Takže musíme hlasovat o tomto návrhu. Vyhovím žádosti. Všechny vás odhlásím. Paní poslankyně Kovářová navrhuje, abychom bod 30, tisk 1006, týkající se mimořádného příspěvku pro samoživitelky, bod 300, pardon, bod 300, mimořádný příspěvek pro samoživitelky, zařadili napevno tento pátek jako první bod po již pevně zařazených bodech. Hlasování číslo 19, přihlášeno 159, pro 74, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. A my přistoupíme k hlasování o pořadu schůze jako celku. Návrh byl přijat. Informace vlády o očkovací strategii Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci vlády, je zde už zažitá praxe, že jako první by měl vystoupit zástupce vlády. Tak to bylo diskutováno i na grémiu s tím, že vláda má někoho pověřit. Poprosím pana ministra, aby se tedy ujal slova. Ostatní zaujměte svá místa, zvláště přímo v nejbližším okolí řečnického pultíku. Nechci nikoho jmenovat. Všem vám děkuji za pozornost.
Posuneme se tedy k dalšímu hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji vám. Tím končí projednávání senátních vratek na dnešní den, na které jsme prodloužili dnešní jednání i po 19. a 21. hodině. Vzhledem k situaci v sále vidím, že v žádném případě již není možno pokračovat. Podle dohody předsedů poslaneckých klubů vzhledem k epidemické situaci budeme jednat v polovičním počtu. Na konec jednacího dne máme potom zařazeny změny ve složení orgánů.
My jsme navrhovali, aby ty pokuty nebyly tak přísné, aby nebyly likvidační. Ale u toho se pojďme zastavit. A najednou sem přijde pan ministr a řekne: dáme tam 3 miliony, arbitrárně 3 miliony. To je úplně absurdní.
Máte pravdu, pane poslanče. Ještě jednou prosím o klid, ať je slyšet, co pan poslanec Feri říká.
Ale to se bohužel nestalo. Ten signál, který vysíláte, je jasný: chceme bič, nebudeme se s vámi bavit, zjišťujte si sami, co je po právu, co po právu není, my vás chceme hlavně trestat.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tak za náš poslanecký klub. Myslím si, že přístup Senátu byl správný. Celá opozice byla proti nebo se zdržela. Kdybych chtěl volit umírněný slovník, tak bych řekl, že od vlády je to opovážlivost takový návrh předkládat a hlasovat pro něj. Jinak bych zvolil mnohem přiléhavější slovo, ale vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházím, ho nezvolím. A teď zcela prakticky. Dnes máme 19. ledna, a co se stalo bez tohoto zákona? Vůbec nic. My ten zákon nepotřebujeme. Takže za náš klub můžu říct, že nebudeme hlasovat pro tento zákon a že souhlasíme s tím, co nám vzkázal Senát, i s tím, co před chvílí řekl pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji, vážený pane předsedající. Na jedné straně tady zakazujeme spoustě živnostníků podnikat, ničíme jim živnosti, které mají, nedovolujeme jim, aby mohli platit své zaměstnance. Dáváme jim nějaké almužny, které by nahradily ten výpadek příjmů, ale bohužel, příliš se to nedaří. Nyní ještě jako bonus zavedeme pokutu 3 miliony. SPD je rozhodně proti těmto likvidačním pokutám, které jsou v tomto zákoně uvedeny, a my rozhodně nebudeme hlasovat pro takovouto likvidaci.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vás chtěl zeptat, jestli vy aktuálně víte, co přesně mají ti obchodníci a podnikatelé dodržovat. Protože to už je takový zmatek, že se v tom člověk nemá šanci zorientovat. Víme, jestli se smí prodávat papírenské zboží v supermarketech, nebo nesmí? Nevíme, jestli je to základní sortiment, nebo není. Strach nikdy nebude fungovat.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr nemá, pan senátor? Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl poprosit o pauzu na jednání klubu ČSSD do 18 hodin.
V okamžiku, kdy bude přítomen jen poloviční počet poslanců, na základě dohody předsedů všech klubů konstatuji, že tito poslanci, i když nebudou přítomni nebo omluveni, považují se za omluvené na základě dohody předsedů klubů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. K tomuto tedy otevírám rozpravu. Nikoho nevidím. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Kdo je proti? A nyní se dostáváme ke stanovení pořadu 79. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme Jedná se o sněmovní tisk 1134, to je ten kompenzační bonus. Návrh zákona ze Senátu - novela zákona o krizovém řízení, sněmovní tisk 1111 zamítnutý Senátem, a to za bod 7 tohoto pořadu. Dále pak pokračovat dle návrhu pořadu. Prosím, máte slovo.
Hezké odpoledne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Než budeme dál pokračovat, tak se o slovo přihlásil pan předseda klubu ČSSD, Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém budeme bezprostředně hlasovat. Návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze. Je zde současně návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom tento bod přerušili do příští schůze. Zahajuji hlasování. Nyní vás seznámím s omluvami. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům máme rozdány do naší pošty.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Rád bych vám k opětovnému projednání předložil vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic, který do Sněmovny vrací Senát, a to s jedním pozměňovacím návrhem. Jak víte, tento zákon poskytne naší zemi potřebný nástroj k obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek naší země. Všeobecně je tento zákon považován za velmi významný a já jsem byl velmi rád, když jste v listopadu tento návrh zákona ve třetím čtení podpořili naprostou většinou hlasů napříč všemi politickými stranami, neboť jde o normu, která významně posílí bezpečnost naší země a její dlouhodobý rozvoj. Rád bych zopakoval, že návrh zákona bere odpovědně v potaz nejen naši národní bezpečnost, ale i zájmy nerizikových zahraničních investorů, českých firem, do kterých chce zahraniční investor případně vstoupit. Rovnováha těchto zájmů je v návrhu zákona zohledněna i na základě zkušeností ze zahraničí, kde se investice prověřují již několik desítek let. Bohužel musím konstatovat, že senátní návrh významným způsobem narušuje z našeho pohledu velmi pečlivě vyváženou strukturu původního textu a mohl by z našeho pohledu velmi vážně poškodit celou naši ekonomiku, a to tím, že by ve své podstatě znemožnil velkou část zahraničních investic. A podotýkám, není to jenom názor Ministerstva průmyslu a obchodu. Tuto velmi vážnou obavu s námi sdílejí i ostatní instituce, které se budou na provádění zákona podílet. Zmíním NBÚ, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, dále zpravodajské služby a rovněž zástupce podnikání, mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy a další. Nicméně podle platných zákonů Národní bezpečnostní úřad může tento doklad vydat pouze pro několik málo ekonomických činností, jako je například vývoz zbraní. Nezapadá do toho vše, co se týká zdravotního segmentu, a dokonce i části energetiky s výjimkou třeba té atomové. Takže uložili bychom zahraničnímu investorovi povinnost, kterou při nejlepší vůli nemůže splnit. Nerizikové zahraniční investice, které jsou pro naši ekonomiku nepochybně žádoucí, které přispívají k růstu a tak dále, vytvářejí pracovní místa, by tímto nebylo možné realizovat z důvodu nesplnitelných administrativních požadavků.
My tady máme před sebou sněmovní a senátní verzi. Je potřeba říct, že každá má něco. Když se na to podíváme z pohledu aktérů, koho tam máme: dlužníka, zaměstnavatele, banky, exekutory. Každá z těch verzí má něco do sebe.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My zde máme dvě verze. Vystavuje se tam nějakým sankcím za to nesledování.
Požádám sněmovnu o větší klid. To byla poslední písemná přihláška do rozpravy. To byla faktická poznámka. Já se tedy znovu zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Já vás všechny odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými kartami. Ještě jednou opakuji, že budeme hlasovat nejdříve o senátní verzi. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Proto vás prosím, abyste velmi zvážili a podpořili zařazení tohoto bodu, který se týká mimořádného příspěvku samoživitelkám a samoživitelům.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vím, že s panem předsedou Faltýnkem jsme toto opakovaně řešili, a on neustále říká, že se to bude řešit až poté, co skončí nouzový stav. Ale čas tiká, náš mandát se pomalu chýlí ke konci, nevíme, jak dlouho bude nouzový stav trvat, a já jsem přesvědčen, že vůči těm ženám by bylo správné, abychom tento bod projednali. Žádám vás o pevné zařazení tohoto bodu na tento pátek jako první bod, případně po již pevně zařazených bodech.
Já vám děkuji. Nejprve se tradičně vypořádáme s návrhem, který předložilo politické grémium Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 169, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Nyní návrhy pana předsedy Faltýnka. Kdo je pro toto pevné zařazení? Návrh byl přijat. Následně zde padl procedurální návrh, ale já jsem počkal s jeho hlasováním, až to bude mít nějakou logiku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat návrh pana předsedy Stanjury, abychom zařadili do této schůze nový bod s názvem Informace vlády o očkovací strategii. Není to úplně přesně, ale pan předseda říká, že to tak může zůstat. Všichni víme, o čem hlasujeme: tématem bude očkování. Nový bod. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní tento bod pevně zařadíme jako první bod dnešního jednání. Kdo je proti? Pan poslanec Klaus navrhuje zařadit nový bod s názvem ochrana nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva. Dále navrhuje zařazení nového bodu - otevření škol. Nebo zvlášť?
Dobré odpoledne, vážení kolegové. Technická realizace nemohla začít bez pokynu, jak potvrzoval třeba i pan Dzurilla. Ten pokyn přišel okolo Vánoc. To znamená, bylo nějakých 13 pracovních dnů na spuštění toho systému. To znamená, že je opravdu amatérismus, že tato vláda si nevšimla, že tu máme rok pandemii a že bude potřeba tato distribuce. To je ten problém. Stejně tak systém e-žádanek. Ty systémy jsou děravé a vlastně je obrovské štěstí, že to nikdo ještě nezneužil. Tak tu přestaňte šířit tyto lži, přiznejte, že to bylo zadáno pozdě, že ten systém má chyby a že je potřeba to opravit. Protože pokud by byl ten systém penetračně testován, tak by tam takové chyby být nemusely. Ale on už to pan Dzurilla říkal, takže to bylo okolo Vánoc. Nápad nechávat seniory rozpoznávat obrázky amerických hydrantů v rámci recaptchi je opravdu skvostný a musel napadnout nějakého velkého myslitele.
I vám skončil čas k faktické poznámce, pane poslanče. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
To je přesně to, co tady celou dobu říkáme a kritizujeme. To potom ano. To souhlasím. Ale to je přece ten kámen úrazu, že už to mělo dávno, dávno být připravované.
Děkuji. Já bych rád také zareagoval vaším prostřednictvím na pana poslance Kasala. To očkování má dvě základní chyby. A vůbec není pravda, že to nechtějí. Tady zaznívá, že to nechtějí - není to pravda! Jak to, že to nechtějí, když se zapojili skoro všichni? Jedna lékařka během dvou dnů oočkovala 200 lidí. Jde to, je to nejlepší, nejrychlejší a pro seniory nejpohodlnější.
Ale tímto tempem to pravděpodobně nebude možné.
Takže není pravda, že to všichni chtějí. Nechtějí! Já ty reakce mám od nich napřímo. A za druhé. No to tedy tomu hodně pomohl!
Nyní pan poslanec Ivo Vondrák s faktickou poznámkou. Dále kolega Podal, Kobza, Kasal, Aulická, Čižinský, Profant, Plzák. Takže na pana ministra pravděpodobně nedojde.
Já se omlouvám, už jsem přece jenom postarší profesor informatiky, tak jsem možná nezaslechl informaci o tom, že by někdo z vás, kdo tam tak sedí, řekli, že by se měl připravit nějaký rezervační systém. Tak vy tady hovoříte o digitalizaci, ale prosím vás, software se neřeší tím, že se kritizuje. Děkuji. A nedržte se za hlavu, já vím, že jste odborník na TECH.
To je přece velmi logické. To je přece naprosto spravedlivé a logické. To není tak, že bychom šli nějak nepřiměřeně nad rámec 5. AML směrnice. Jsem přesvědčen o tom, že to by mělo být cílem nás všech. Věřím, že v tomto smyslu tady uvažujeme úplně stejně všichni.
Rozhlédnu se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan senátor Tomáš Goláň? Paní ministryně?
V čem je zásadní rozdíl mezi verzí, která přišla z Poslanecké sněmovny, a pozměňovacím návrhem Senátu? V případě, že bude schválena pouze verze z Poslanecké sněmovny, poskytovateli veřejných prostředků stačí, že se podívá do evidence skutečných majitelů. To pouhé nahlédnutí stačí k prověření.